Měli jsme jednoznačný cíl - zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví lidí žijících v naší zemi. A dnes v době pádivé inflace, která je v České republice po pobaltských zemích nejvyšší v celé Evropské unii, se logika navyšování platby za státní pojištěnce jenom zvyšuje. Tento růst cen bude mít výrazný dopad na výši nákladů zdravotnických zařízení, a i z tohoto důvodu je snižování plateb za státní pojištěnce krokem zcela nelogickým. Vy skutečně chcete, abychom přestali topit v nemocnicích? Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny doporučí pacientům dokoupit pár svetrů? Dlouhodobě také zdůrazňujeme, že musíme adekvátně ohodnocovat naše lékaře, lékařky, zdravotní sestry a ostatní zdravotní personál. Hnutí ANO chápe, že vzhledem ke zvyšování cen zdravotní péče, léků, technologií, ale už i zmíněnému zvyšování platů zdravotního personálu, což je krok absolutně nezbytný, abychom těmto pracovníkům zabezpečili nejen důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti jejich povolání, musíme také zabránit přesunu našich kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí. Upozorňuji, že šetřit na zdravotní péči pro důchodce, matky na mateřské, nezaopatřené děti vnímám jako hazard s křehkou zdravotní situací. Hrozím se také toho, a to mám samozřejmě od svých ctěných kolegů, kteří jsou v oboru erudovaní, že nebudou finanční prostředky na inovativní léčbu biologickou, chemoterapii, omezí se léčba vzácných nemocí. Přitom systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2021 ve schodku 12,4 miliardy korun, a to i vlastně s ohledem na naše zvýšení náhrad za státní pojištěnce. V případě, že by kabinet Petra Fialy neměnil výši platby za státní pojištěnce, tak by pravděpodobně došlo k opětovnému schodku systému veřejného pojištění. Podle odborníků jsou v současnosti ohrožené až tři zdravotní pojišťovny.
O tom, že podzemní bariéra nefunguje a fungovat nebude, již tady v minulosti padlo mnohé. Dokonce to přiznala i polská společnost PGE a já bych byl rád, kdyby nám paní ministryně řekla nějaké nové informace, které má z těch jednání pracovních skupin.
Děkuji. Druhý bod prosím.
Děkuji. Akorát podle Asociace malých a středních podniků je ale před nadcházející zimou situace v sektoru velice vážná. Myslím si, že i v dnešní době už všichni v této republice pochopili, že vstupní surovina je jen zlomek nákladů při výrobě čehokoliv, konkrétně u potravin to je vůbec nesmysl. Například pekaři a cukráři tyto náklady v těch surovinách mají někde mezi 15 až 20 %, ale ten další zbytek, 40 %, jsou energie a dalších 40 % jsou mzdy a distribuce potravin.
Tedy pevně zařadit na program. Já vám také děkuji. Dobře, děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Strýček k pořadu schůze a připraví se pan poslanec Stržínek.
Cílem vyhlášky, jak již bylo řečeno, má být stanovit odlišná pravidla pro vytápění v domech za účelem snižování spotřeby zemního plynu, jehož dodávky v posledních měsících výrazně klesají, a hrozí v podstatě celkový výpadek jeho dovozu z Ruské federace. Návrh vyhlášky zahrnuje rovněž velký rozsah objektů vytápěných ze zdrojů, které využívají různé druhy paliv. Z mého pohledu dále je tam i jistá potenciální nerovnost. V některých případech třeba nebude ani možné dosáhnout požadovaných teplot v bytě.
Navíc řešíte následek a neřešíte příčinu. O těch příčinách už jsem hovořil a konkrétní řešení jsem za SPD navrhl. Jako opozice jsme tady dvě opoziční strany. Takže vy jste z pohledu hlasů občanů menšinová vláda, ale vůbec se tak nechováte. Vždycky jenom vidíme něco na sociálních sítích, nějaké invektivy, ale že byste ve Sněmovně navrhli nějaké konkrétní řešení drahoty a pomoc lidem, to jsme tady neslyšeli nikdy. To je opravdu neskutečné, co vy předvádíte. Samozřejmě ty energie, to je, musím říct velký problém. To je potřeba říct. Jako že nechcete řešit zdražování a nechcete pomáhat lidem. Takže vy na jednu stranu doporučujete lidem, aby si vzali svetry - tady paní Pekarová Neuvěřitelná drzost! To je neskutečné, co vy předvádíte jako předsedkyně Poslanecké sněmovny! Vy navrhujete lidem, aby si vzali svetry. Potom váš koaliční kolega, předseda Senátu, podívejte se, jak se chovají nejvyšší ústavní činitelé za vládní koalici, tak prostě v neděli řekne v rozhovoru pro Novinky, všichni si to přečetli, tak řekne, aby si lidé s drahými zálohami pomohli sami. To jsou návody vaší pětikoalice? Vzít si svetry, pomozte si sami, vláda tady není pro lidi? To jsem shrnul jenom tři vyjádření z poslední doby, co říkají představitelé vaší vládní koalice vůči lidem a vůči současné vážné situaci. A já na základě těch vašich vyjádření, paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, dostávám dopisy. Nezlobte se na mě, ale vy prostě nemáte tu osobní zkušenost, proto asi můžete říkat takové nesmysly!
A nyní tedy budeme pokračovat tak, jak byl schválen dnešní program. Já tedy otevírám první bod dnešního jednacího dne a tím je Nejdříve se táži navrhovatele, zde byl ministr financí a dnes ho zastoupí pan ministr Válek, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky? Jako třetí se potom s přednostním právem hlásil pan poslanec a předseda Marek Výborný a táži se, zda i pan poslanec a předseda Marek Benda. Ten se nehlásí. Nyní tedy s přednostním právem vystoupí pan předseda Tomio Okamura v otevřené rozpravě.
S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí a budeme hlasovat proti tomuto zákonu. Už nyní lidé čekají měsíce na specializované vyšetření, jsou drahé doplatky na léky a stomatologická péče není pro mnoho občanů dostupná. A Fialova vláda, místo aby situaci zlepšila, tak ji naopak ještě schválně zhoršuje. Jen proto, že jsou pro vás na prvním místě zájmy ciziny, nikoli České republiky.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, převážně v pravé části sálu, abyste diskusi přenesli do předsálí a byl zde klid, aby ten, kdo mluví, měl prostor.
U nás v SPD máme Českou republiku a české občany na prvním místě a to je ten zásadní rozdíl mezi vámi a námi. Na neschopnou a zcela asociální vládu Petra Fialy už začínají tvrdě doplácet všichni občané. Vláda během několika měsíců dostala miliony našich občanů do finančních problémů a premiér Fiala odmítá situaci řešit a pomoci lidem. Situace je dramatická a lidé už se chystají do ulic. Kvůli vládě mají problémy i zdravotně postižení občané. Za berle a další zdravotní pomůcky si nově připlatí ze svého, uvedla tento týden média. Navíc hrozí nedostatek zdravotních pomůcek. Pacienty tak čekají i desetitisícové doplatky. V šoku jsou z toho především vozíčkáři. Těm zdravotní pojišťovny vozíky půjčují, jenže zákon hovoří jasně, pokud je doplatek při takovém půjčení vyšší než 2 000 korun, pojišťovna může vozík invalidovi přenechat do jeho vlastnictví, ten tím ztratí nárok na bezplatnou úhradu servisu po dobu sedmi let. Enormní částky za opravy tak bude platit ze své kapsy. Lidé na to nebudou mít peníze a výrobci varují, že se jim produkce zdravotnických potřeb za takových podmínek nevyplácí a na trhu budou brzy chybět.
Děkuji, paní poslankyně, a poprosím dalšího přihlášeného a to je pan poslanec Mašek. Pane poslanče, máte slovo.
Teplota přece záleží na tom, kde je ten byt položen. Větší zima je samozřejmě v bytech nad sklepy, které vytápěné nejsou. K tomu, aby se zbytečně netopilo, jsou dnes podle mého názoru již lidé dostatečně motivováni tím, že ta cena za to vytápění je velmi vysoká. Dneska už vlastně ve většině bytů jsou hlavice na radiátorech funkční, dají se regulovat a každoroční odečet spotřeby na jednotlivých topných tělesech probíhá dokonce i dálkově, takže vlastně občan se nemusí ani o nic starat. Vyvstává mi tady otázka, jak se máme postarat, aby měl v bytě 18 stupňů, v koupelně 19 a na chodbě 15 stupňů. To je tedy rozdíl čtyři stupně. Já uvedu jenom takové dva nebo tři případy, které podle mě jsou, nechci říkat do očí bijící. V případě, že by vnitřní teplota u těchto prostor nebyla zajištěna, došlo by k omezení provozu těchto zařízení, což by mělo nepříznivý dopad na pacienty. Stejně tak návrh opomíjí sklady, které slouží ke skladování a distribuci léčiv. Určitě tedy není vhodné, aby tito senioři, protože většinou se ti hosté rekrutují z řad seniorů, po té proceduře, byť by to bylo na té nejnižší přijatelné teplotě 21 stupňů, není vhodné, aby tento host potom vlastně přecházel nebo byl převážen na pokoj v teplotě 10 stupňů, která je daná vyhláškou pro schodiště a chodby. Hotely, to je další příběh. Vlastně všichni víme, jak v době covidu vlastně tato sféra nebo tento byznys byl vlastně dotčen - hotelnictví a restauratérství. Dneska teplota 18 stupňů v hotelovém pokoji, restauracích a jídelnách je podle mě silně nekomfortní pro hosty i zaměstnance a může to velmi výrazně ovlivnit podnikání v tomto oboru. Byť se nejedná o zákon, ale jedná se pouze o vyhlášku, a tato vyhláška samozřejmě bude mít dopad na každého občana, tak si myslím, že bychom to opravdu měli projednat.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Přečtu dvě omluvy. Jako další přihlášený do diskuse je pan poslanec Robert Stržínek a připraví se pan poslanec Milan Brázdil.

Bude vláda stropovat ceny? Prosím, dejte nám vědět. Takže týden se s touto komoditou na kladenské burze již vůbec neobchodovalo.

Nebo je máme zavřít či omezit jejich provoz?

Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
A ještě jednou název toho bodu: Pomoc vlády městům a obcím s nákupem energií.
Děkuji vám. Ten jsem si zaznamenal.
Můžeme se dívat, jak to dělají ve Španělsku, v Portugalsku, kde šli právě přes producenty energií a těm dali striktní cenu na úrovni - dobře poslouchejme - 40 eur. Ti to nastavili tak, že růst cen energií od výrobců může být jenom do určitého procenta, i když si osobně tedy myslím, že už je to pozdě, ta francouzská cesta, to se mělo odchytit dřív. Je zde i slovenská cesta, ať nechodíme daleko. Může to být různě namixováno, ale hlavně prosím, hovořme o tom! My chceme vidět ty vládní návrhy! My chceme slyšet to, jak má vláda naplánovaný případný výkup akcí od ČEZu. Jenom pro vaši informaci, i ve Francii dospěli k závěru, že je třeba vykoupit akcie minoritních akcionářů EDF. A řekli to přibližně ve stejnou dobu, kdy i naše vláda řekla, že by to mohla být cesta, což bylo někdy v červnu, v polovině tohoto roku. A víte, kdy řekli, že bude hotovo, zameteno, připraveno? Na podzim tohoto roku. Já myslím, že by všichni tady z nás chtěli slyšet, jaký je další záměr s lipskou burzou. Taky se to váže na to, jak se bude s ČEZem pracovat, jestli se vykoupí akcie minoritních akcionářů, jestli se rozdělí na dvě části, což je dneska na stole, na část obchodní, na část výrobní, na část špinavou, na část čistou. Na co čekáme? My jsme projeli 200 měst za poslední dobu, za léto. Setkali jsme se s desítkami tisíc obyvatel. Na co čekáme? K tomu vyzývá prezident země. K tomu vyzývají vaši kolegové z krajů, k tomu vyzýváme my jako opozice už několik dní, možná dokonce týdnů. Věřte tomu, že to dopadne úplně stejně jako s těmi obnovitelnými zdroji. Nejdřív se nám vysmějete, pak přijdete s vlastním řešením a nakonec se to udělá plus minus podle toho návrhu, který jsme říkali. Problém je zde jiný: že než se k tomu dospěje, tak nám tady skončí obrovské množství firem, domácnosti se dostanou na hranici chudoby a budeme mít všichni problém i s institucemi, jako jsou školy, jako jsou nemocnice a podobně. A můžete mi ještě říct jeden argument: ale ono i to zastropování, které vy byste chtěli, nejde tak rychle. Ale musíme tím pádem vytvořit režim do té doby, než to nastane. No a jiný režim než využití zisku z ČEZu není, protože ČEZ má gigantické zisky. A můžeme se bavit o tom, jestli mu zastropujeme cenu tak, že je bude mít nižší, tím pádem lidé budou mít nižší ceny energií, anebo do té doby, než tak nastane, tak ten zisk vezmeme a použijeme ho, redistribuujeme ho právě pro domácnosti, pro firmy, pro ostatní instituce. Ale já se bavím o roku 2022, kdy ho bude mít extrémně vysoký a kdy máme v ČEZu nerozdělený zisk z minulých let. My místo toho uděláme to, že ČEZu půjčíme 74 miliard korun na to, aby se zajistil na burze, lipské burze, ze které nakupuje drahou energii. Nechápu, proč vláda nedala záruku ČEZu a ČEZ si nešel půjčit na trh, kde by mu rádi ty peníze půjčili. Ale to už je celá řada dalších otázek, kterým asi všichni rozumíme. A chápu i to, že na daně můžeme mít každý jiný názor. Nepochopí to vůbec nikdo a nepochopí to ani vaši podporovatelé.
Zastropování cen energií je tedy návrh.
A dáme to jako druhý bod.
Jako druhý bod, dobře, děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Blažek.
Děkuji za slovo. No já se opozici nesměju. Já tu situaci dokonce vidím ještě hůř než některé projevy, co slyším od opozice. A dovolte mi říci proč. Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Souhlasím s tím a myslím si, že jiná cesta už není, aby se uvažovalo o tom, čemu se lidově říká zastropování cen. Jenom bych rád zdůraznil, že to zastropování cen je složitější problém, a proto vystupuji já po té právní stránce. Zatím pořád slýchám od různých právníků, že to nejde. Co se nedá vysvětlit žádnému občanovi tohohle státu, ani Pavlu Blažkovi, je to, jak to, že rostou tak neúměrně marže výrobců a obchodníků. Jinými slovy, zastropování cen nemusí být v tom, že stát řekne nějakou určitou cenovou hladinu a pak bude za pár let doplácet obchodníkům a výrobcům nějaké částky za něco, co bych nazval výrobní náklady a podobně. To řešení se najít musí, protože jestliže tady vám říkám, že je ohrožený politický systém této země, právo nevzniklo proto, aby nám formálně bránilo v určitých řešeních, která jsou nutná. To znamená ano, možná bude nutné použít i mimořádné prostředky, které budou třeba i na hraně práva. Nebudu vinit opozici, že to dělá jednostranně.
Čili žádný nový bod, pane ministře, nenavrhujete.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení představitelé vlády. Já jsem měl strach, že se budu opakovat, protože tady už bylo mnohé řečeno. V něčem se asi opakovat budu, takže se předem za toto omlouvám. Já se tedy pokusím tento myšlenkový konstrukt trošku rozporovat, jelikož si myslím, že vychází ze situace, která již se přece jenom trošku změnila a která již není v současné době postavena na reálných základech a nepredikuje možné problémy, kterým bude naše společnost, tedy i zdravotnický systém, s větší či menší pravděpodobností vystavena díky nestabilitě současného společenského a ekonomického dění u nás i v našem okolí. Některé jsou míň pravděpodobné, některé víc. Za prvé nelze jednoznačně usuzovat na tempo ekonomického růstu, já už se tedy nebojím říct spíše propadu, a tím pádem nelze přesně předvídat jeho dopady na příjmovou stránku zdravotních pojišťoven a nelze ani jednoznačně usuzovat na tempo inflace a přesně tím pádem předvídat dopady na výdajovou stránku zdravotnických zařízení. Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci lze předpokládat spíše negativní trendy u těchto dvou parametrů. To by mohlo vést ke zpožďování plateb pro zdravotnická zařízení, a tím jejich propadu do druhotné platební neschopnosti a také k velkému nárůstu jejich mandatorních výdajů. To by mělo velmi negativní dopad na kvalitu poskytované zdravotnické péče těmito zdravotnickými zařízeními. Dalším negativním důsledkem těchto vlivů může být odliv pracovníků do starobního důchodu, do zahraničí nebo do jiných zaměstnání. Hlavně hromadný odchod zkušených praktických lékařů a pediatrů do starobního důchodu by byl katastrofou, jejich činnost je a ještě několik let bude nenahraditelná. Doposud není jasné, ani nemůže být, jakým způsobem se tato pandemie bude vyvíjet. Zatím vidíme posun směrem k menší patogenitě a věřme tomu, že se tento současný trend včetně rozumného přístupu sdělovacích prostředků i politických představitelů, tady zmíním zase pana ministra, k tomuto tématu udrží i na podzim. Také není jednoznačné, jaké budou dlouhodobé následky masivní vakcinace očkovacími látkami na bázi mRNA, dlouhodobého nošení roušek a respirátorů a izolace populace. Teď přijdu k tomu kontroverznímu. Toto by mělo jednoznačně vést k provedení studií nezávislými experty, u kterých lze vyloučit střet zájmů. Tato společnost nemůže dále fungovat bez důvěry, která se vypařuje jako pára nad hrncem dalšími snahami odpovědných orgánů tomuto zabránit.
Proto se na to vlastně i ptám a ptám se na to tady na fóru a ptát se na to budu. Zůstává mi tam opravdu takový stín podezření. Nejde to zastavit. Dva nebo tři roky, to je také takové zvláštní. Pan Švejdar odchází v půlce svého funkčního období, nevyjadřuje se. Tento člověk, který strávil v policejním sboru 35 let a požíval autority policejního sboru, je dneska osoba samostatně výdělečně činná, někde kácí dřevo v lese. Takhle jsme se postarali jako stát o tohoto funkcionáře, o tohoto člověka, který prostě 35 let dal tomuto státu. Takže máme tady tvrzení proti tvrzení. Ptám se opět, není to jenom zoufalá snaha možná vyšetřovatelů NCOZ, aby prostě upozornili na některé věci, když je vidno, že je jakási snaha tyto věci zametat pod koberec? Velká aféra, která se neustále táhne, a prostě je to velká kaňka. Já to tedy asi vím, protože 33 mandátů Starostů a nezávislých v této vládě je 33 mandátů a bez těchto 33 mandátů by tato vláda pravděpodobně už dovládla. To je možná to hlavní, co udržuje pana ministra vnitra Rakušana v rámci jeho všech přešlapů, které zatím učinil za pouhých osm měsíců, kdy je ministrem vnitra, u moci. Prosím vás, takovéto výroky od ministra vnitra, nepodložené, jenom takové výkřiky mediální, to je jako co, se ptám? Co je prosím vás to, že ministr vnitra si vyskočí na střechu kachlíkárny na Letné a ukazuje prstíkem, Andreji, je čas, a ukazuje do kalendáře? To je důstojno ministrovi vnitra? To je nějaké vyhrožování opozicí? To je jako co, prosím vás? Říkal, ten váš chemický Alí mi tady nebude něco říkat, že já jsem hlavou organizovaného zločinu. Prosím vás, to bylo myšleno jak? Pokud já vím, tak chemický Alí byl jeden z generálů za Saddáma Husajna, který zplynoval Kurdy. Co to bylo, prosím vás, včera vůbec za výrok? A takto bych mohl pokračovat. Všechno za osm měsíců. Přitom tady máme uprchlickou krizi, máme tady válku mezi Ukrajinou a Ruskou federací. My jsme se i ptali pana ministra, co bylo důvodem, proč musel pan Šimandl tak rychle opustit ÚZSI a proč tak rychle musel být pan Mlejnek jmenován, když má jenom prověrku na tajné a měl by mít prověrku na přísně tajné.
Nyní přečtu omluvy. Jako další vystoupí pan poslanec David Pražák, který zde má dvě přihlášky, a potom pan poslanec Josef Bělica.
Paní ministryně, pane ministře. Já bych měl dva body.